Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan předseda Marian Jurečka.
Transparentnost je obecně považována za prostředek, který zvyšuje důvěru ve veřejné instituce. V tomto případě je transparentnost prostředkem, který zvyšuje kredibilitu státem vlastněné exportní pojišťovny v její úloze poskytování záruk jako mimořádné opatření s cílem zmírnění hospodářských a sociálních důsledků pandemie onemocnění COVID-19 za účelem vyšší dostupnosti likvidity exportně orientovaných podniků. Tyto informace by měly být dostupné do dvou měsíců od kalendářního roku, kdy došlo ke splacení úvěru nebo zániku záruky jiným způsobem. Druhý pozměňovací návrh se týká moratoria na splátky úvěrů. Jak jistě víme, 31. října tohoto měsíce tedy končí moratorium, které bylo schváleno s první vlnou koronaviru na splátky hypoték a dalších úvěrů.
Bereme je ze státního rozpočtu, z virtuální hromádky, kterou musí někdo naplnit příjmy. Ale pořád mu chybí ty tržby. A prostě my se musíme dívat i na tuto oblast, kterou bychom měli dokázat podpořit.
My jako TOP 09 a opravdu všichni jsme vždycky tázáni jako pozice, jak bychom to dělali jinak, co bychom dělali, kdybychom byli ve vládě, tak jsme přišli s návrhem takzvaného odškodňovacího zákona. To jsou ty náklady, které totiž nejvíce živnostníky a podnikatele tíží a jejichž výše častokrát se ani v případě uzavření jejich provozovny nezměnila. Takže to je zákon, který tady máme možnost projednat. Vláda se na něj tváří bohužel odmítavě. Tato důvěra v to, že když něco se omezí, tak zároveň přichází okamžitě ruku v ruce s tím rychlá, konkrétní pomoc, by pomohla i ke zvládnutí celé situace. A to tady zdůrazňuji. Proto se tady nebavíme jenom o ekonomickém přežití, ale bavíme se tady i o zvládnutí epidemie. To prostě spolu ruku v ruce jde a souvisí.
Měřím ho i těm, kteří mají přednostní práva. Nechte je prosím domluvit tak, aby mohli v důstojném prostředí říct svá slova, která chtěli pronést ve sněmovně.
Děkuji. Čím méně jich do toho údolí smrti spadne, tím lépe pro naši ekonomiku poté, co se z tady té nejhorší, příšerné situace podaří dostat.
Svolala jsem k jednacímu stolu všechny zástupce svazů a komor, a to jak podporovatele, naprosto poctivě, tak odpůrce. To znamená, všichni, kteří kdy se vyjadřovali, zastupují někoho, tak byli na videokonferenčním rozhovoru. Bylo to nakonec moje rozhodnutí a můj návrh, který jsem předložila vládě minulý pátek, a všichni se shodli na tom, že je potřeba EET odložit. Už se neshodli na termínu. Ty termíny se různily. Já si pořád stojím za projektem EET. Na tom se nic z mé strany nezměnilo. A my nevíme, co se bude dít, jak se bude vyvíjet ekonomika. Jsme teď ve druhé vlně. Otevřeně říkám, bylo to těžké rozhodnutí, stojím si za tímto projektem, ale nacházíme se ve velmi těžké situaci a toto mi připadlo nejférovější.
Děkuji paní ministryni.
Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu Tolik návrh usnesení rozpočtového výboru. A vážený pane místopředsedo, když dovolíte, já se tímto hlásím i do rozpravy.
Opět jsem přivolal ty, kteří nejsou v sále, aby se dostavili na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Obecnou rozpravu povedeme. Já ji otevírám a jako první je do rozpravy přihlášena paní zpravodajka paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jenom bych tady chtěla říct za klub KSČM, že pro naši politickou stranu je pořád evidence tržeb jedním z nástrojů boje proti možným únikům.
Dále v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř, který je jako jediný vlastně přihlášen.
Jsem velmi rád, že vláda ústy paní ministryně poctivě přiznává, že EET zatěžuje podnikatele a živnostníky. To jsme říkali celou dobu. To znamená, ta elektronická evidence tržeb postrádá ještě více ten smysl. Proto jsem reagoval pozměňovacím návrhem, který vlastně ke konci letošního roku elektronickou evidenci jako povinnost definitivně ruší.
Takže já si myslím, že jsme se určitě snažili. Takže já myslím, pojďme skutečně společně dýchat, jak to občas slýchám od různých zástupců municipalit, a vážím si toho, jak zaznívá to volání po společném dýchání veřejných rozpočtů. Takže dýchejme prosím nejen v dobách dobrých, ale dýchejme i v dobách zlých.
Není tomu tak. V tom případě zahájíme rozpravu podrobnou.
A prosím ještě jednou o jejich podporu.
Prosím, pane poslanče. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se Mikuláš Ferjenčík.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 6472 a týká se navýšení počtu společníků, kteří mohou být subjektem kompenzačního bonusu, ze dvou na tři. A tady bych jenom ráda reagovala krátce na paní ministryni, že obce a kraje dýchají se státním rozpočtem, a to z toho důvodu, že nesou ty výpadky příjmů, které nesou stejně jako stát. Ale kompenzační bonus, to je něco, co je navíc. Jinak obce a kraje dýchají se státním rozpočtem.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přihlásím ke třem svým pozměňovacím návrhům. Ještě se stručně vyjádřím k těm odvodům. Já chápu, proč nechce dělat plošné odpuštění odvodů všem živnostníkům, protože někteří z nich skutečně zasaženi nejsou. Nicméně odpustit odvody alespoň těm, kterým vláda zakázala činnost, by přece mělo být snad samozřejmé. Protože tady budeme posílat lidem 15 tisíc a zpátky od nich 5 tisíc hnedka vezmeme. To je přece úplně absurdní! A zatím jsem neslyšel žádný věcný argument. Já chápu, že paní ministryně to nemůže udělat v rámci nějakého generálního pardonu, ale samozřejmě legislativní cestou to je možné upravit. Děkuji za podporu těchto návrhů.
Děkuji. Odůvodnění - a tady se skutečně zastavím u toho, že je dvojí financování, které jde do obcí. To jedno, se kterým obce a kraje dýchají spolu se státním rozpočtem, je dáno rozpočtovým určením daní. Druhá věc ale je, že když se v rozpočtu sáhne na peníze, které ty obce už dostaly a byly jim přiděleny, tak pak ty obce a kraje potřebují k tomu také kompenzační bonus. Ale na druhou stranu právě v rámci této záležitosti bychom měli jednoznačně vždycky vědět, kolik se těm obcím a krajům vzalo a jakým způsobem to bylo kompenzováno.
Chci také zdůraznit, že se jedná o špičkové umělce, kteří procházejí napříč jednotlivými žánry. To znamená vedle té sekce, nebo vedle té části umělecké také ti, bez kterých vlastně toto nemůže fungovat. Odhaduje se mimochodem, že tento sektor měl před krizí roční obrat v řádech téměř 20 miliard korun. Stejně tak to platí pro sektor divadel, ať už to jsou ta divadla veřejná, nebo divadla nezávislá, která nemají veřejné zřizovatele a pro které je tato situace opravdu devastující. Mimochodem také jenom připomenu, když jsme tady hovořili o tom, že některé ty oblasti nemají žádnou ekonomickou návaznost, že právě na kulturní aktivity je navázán sektor gastronomie, cestovního ruchu, ubytování, a také to, že vlastně funguje na sezónním principu, tedy to, že v tom letním období, kdy jsou festivaly, velká venkovní vystoupení, ti lidé získávají nějakou rezervu, která jim umožňuje zvládnout to období podzimní a zimní. To je, dámy a pánové, v současné době všechno zavřené a nic z toho vlastně fungovat nemůže. Tím prvním bylo již v dubnu letošního roku vyčlenění zhruba 1 miliardy korun ze státního rozpočtu na pomoc kultuře, která byla alokována na Ministerstvo kultury, které ji postupně zpracovává.
Já vám rozumím, pane poslanče.
Hovořil jsem o 1 miliardě z rozpočtu Ministerstva kultury, která byla postupně uvolňována, jednalo se často o velice důležitou pomoc pro regionální kulturní instituce. Musím ale říci, že to trvalo nesmírně dlouho. Jenom připomenu to, že podpora, která se týká třeba regionálních kulturních institucí veřejných zřizovatelů, se fakticky rozhodla na konci září. Nicméně tato pomoc směřovala buď k organizacím Ministerstva kultury, nebo regionálním kulturním institucím a nějaká její menší část směřovala právě do segmentu, řekněme, té kultury nezřizované, kultury, která je postavená na jiných principech. Musíme ale, dámy a pánové, říci, že program COVID - Kultura I, se ukázal jako neúčinný a neefektivní. Byl to tedy program, který se ukázal v tomto ohledu jako nefunkční, zrovna v té kritické době, která byla tak zapotřebí. V současné době se připravuje program COVID - Kultura II, ve kterém je alokováno 750 milionů korun. Vláda, Ministerstvo kultury, Ministerstvo průmyslu a obchodu to prezentují jako veliký úspěch. Musíme si ale říci, že to nejsou žádné nové peníze. Že se do COVID - Kultura II přesunuly jenom ty nevyčerpané částky z toho předchozího programu, a každopádně se jedná u sumu, která je malá. Chtěl bych ale apelovat na to, že v těchto hodinách, nebo několika málo dnech, se ještě úplně finalizují podmínky COVID - Kultury II, a i tak tam jsou některé problematické body, odmítají vládní představitelé zařadit do tohoto programu některé profese. Týká se to zejména seniorů, týká se to těch, kteří pobírají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo studentů. Takže vyzývám k tomu, aby se tyto podmínky upravily tak, aby ten dopad byl co největší a aby byl co nejvstřícnější k lidem, kteří opravdu přišli díky velkým vládním restrikcím naprosto o možnosti si vydělat, přišli o své živobytí. Je všechno zavřené, ale musí se přemýšlet nad tím, jakým způsobem bude to rozvolňování probíhat, jaká budou pravidla pro pořádání kulturních akcí. A velice vyzývám vládu a nepřítomného pana ministra kultury k tomu, aby nad touto věcí právě vyjednával přímo s kulturními aktéry, aby se ta opatření nečinila od vládních stolů, na jiných ministerstvech, než je Ministerstvo kultury, ale aby se činilo v dialogu s těmi, kterých se to bezprostředně dotýká. A moje poslední prosba, moje poslední žádost, směřuje právě k paní ministryni financí. Těch 750 milionů korun bude určitě málo. Já na to velmi naléhám, protože si myslím, že některé škody se dají napravit, a některé škody už se ale napravit nedají vůbec. Myslím si, že v těch objemech, které vláda vyplácí na kompenzaci dopadů koronavirové krize, jsou částky, které by výrazně pomohly sektoru kultury, nízké. A proto, paní ministryně, žádám o to, abyste velice dobře zvažovala to, jakým způsobem těmto lidem pomoci. A možná to v tuto chvíli zní pateticky, ale v kontextu toho, co jsem tady zmiňoval o těžké situaci české kultury, to možná nemusí být tak daleko od pravdy.
V případě zrušení plánované kulturní akce z důvodu pandemie tento zákon umožňuje pořadateli odložit vrácení vstupného a namísto toho zákazníkovi nabídnout poukaz, který bude moci využít na náhradní akci. Zároveň zákon zavedl ochranu pro zvláště zranitelné skupiny zákazníků, kterým ponechal možnost trvat na vrácení vstupného. Nastává tedy podobná situace jako na jaře letošního roku. Novela tak umožní pořadateli odložit vrácení vstupného na akce, které se mají uskutečnit po účinnosti novely do 30. září 2021 a budou kvůli epidemii zrušeny.
Děkuji paní zpravodajce za zpravodajkou zprávu. Otevírám rozpravu. Mám přihlášku od pana poslance Martina Baxy, kterému udělím slovo.
Musím přiznat, že v jarním období ve mně ten návrh vyvolával určité rozpaky. Chci ale, dámy a pánové, k tomu dodat nyní jednu podstatnou věc, a to je to, že tento samotný návrh zákona sám o sobě, i když bude schválen, představuje opravdu jenom minimální způsob, jak pomoci postiženým oblastem kultury, postiženým kulturním akcím a zejména lidem, kteří v kultuře působí. Pak přišla podzimní vlna epidemie, ve které se nyní, teď, nacházíme.
Jedná se o dávky státní sociální podpory, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách. Dávky, u kterých již příjemci předložili podklady, budou vyhodnoceny na základě těchto podkladů. Půjde tak o čistou prolongaci nároku na dávky, u nichž se testuje příjem ze třetího čtvrtletí i na období čtvrtého čtvrtletí.
Děkuji paní ministryni. Zpravodajkou výboru pro sociální politiku je paní poslankyně Jana Pastuchová a bude nás informovat o projednání ve výboru.
Po úvodním slově náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Dany Roučkové... ... zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Děkuji paní zpravodajce. Nyní musíme rozhodnout hlasováním o tom, zda povedeme obecnou rozpravu, nebo nepovedeme. Zahajuji hlasování. Obecnou rozpravu vedeme, otevírám ji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající, za udělení slova. Chci říci, že důležité a velmi důležité na tomto návrhu v této chvíli je nejenom to, o čem mluvila paní zpravodajka, že to usnadní administrativu na úřadech práce, ale ono to usnadní administrativu a omezí administrativu právě žadatelům, protože půjde o automatickou prolongaci nároku na přiznávání přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a příspěvku na péči. Prosím proto o podporu tohoto návrhu.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy nemám žádnou přihlášku, nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Přerušuji opět tento bod, abychom se mohli připravit na třetí čtení.
Máte slovo, pane poslanče. Ptám se na závěrečná slova? Máte slovo.
Takže říkám to tady na mikrofon. Jasně je to v tom zákoně uvedeno. Je to srozumitelné? Dám příklad. Ale pokud jsou to jeho převažující příjmy, dosáhne na to. A teď samozřejmě jsou ty další OSVČ nebo společníci malých eseróček, kteří jsou závislí třeba na té zavřené restauraci. Jenom bych chtěla říct, neřekla jsem to v úvodním slovu, že opět jsem svolala všechny zástupce svazů a komor podnikatelských. Opět jsem je požádala o připomínky, reakce. Čím víc společníků tam bude, tím vytváříme větší distorzi. Pak jsem po těch debatách ustoupila, že tam máme ten počet, co tam máme, ale každý další počet tu distorzi zvyšuje a míjí se trochu tím účinkem, který jsme sledovali. To dává smysl. To tam nechybí. Někdo to tady řekl, tak se omlouvám. Říkám, je to tam. Neřeknu to. Nepodporuji to. Aktivně to nepodporuji. Tehdy jsme prostě pomohli tím, že jsme prominuli sociální, zdravotní všem OSVČ. Je to velký zásah do zdravotního systému, kterému jsme teď pomáhali tím, že jsme zvedali výrazně platbu za státního pojištěnce. Nejde to udělat parciálně. Museli bychom všem. Ještě tady padalo několik příspěvků, tak si dovolím říct ke kompenzacím. Jsem ráda, že už se tedy neřešila kompenzace obcí. Zdůrazňuji, 960 milionů putuje na opravy objektů či bytů v majetku obcí. O 2 miliardy vláda posílila program na financování připravených vodohospodářských projektů realizovaných prostřednictvím SFŽP. Ale nezapomněli jsme ani na přenesenou působnost. Příspěvek na výkon státní správy, který je pravidelně valorizován.
Prosím, máte slovo.
Tak dobrý den. Já bych chtěla reagovat na slova svých předřečníků a také slova paní ministryně. No, z toho tady vyplývá, že EET jako obecně není pro živnostníky vlastně tak easy, a není to žádná zátěž, jak tady bylo několikrát řečeno. Jak říkám, projevuje se tady alespoň, že EET není tak jednoduchá záležitost a že našim živnostníkům to naopak práci přidělává. Věřím do budoucna, že najde se nějaký kompromis a vláda nakonec uzná, že EET není pro naše živnostníky nic dobrého.
Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, my tento návrh pokládáme za férové řešení. Co se týče našeho názoru, tak ten je takový, že třetí a čtvrtá vlna EET je omyl. To znamená, EET pro profese, kde to není možné reálně kontrolovat, prostě nedává smysl. To, že někoho donutíte mít elektronickou kasu, která umožňuje tu účtenku vydat, zdaleka nezajišťuje, že tu účtenku ve skutečnosti vydá. Jinak podle nás ten systém nedává smysl.
Děkuji. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani paní zpravodajka, ani paní ministryně. Do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, máte slovo. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. K tomu otevírám rozpravu. Zahajuji hlasování. Schválili jsme zkrácené jednání.
Je to návrh, který schválila tato Poslanecká sněmovna na jaře. Reagoval, byl vlastně, vytvořil podmínky, nebo poprvé v historii státní... za možnost poskytnutí státní záruky na úvěry, které se poskytly podnikatelům a malým středním firmám zejména na provozní úvěry do 50 milionů. Víte, že ta záruka tam byla 90 % pro firmy do 250 zaměstnanců, 80 % pro firmy nad 250 zaměstnanců na provozní úvěry do 50 milionů. V tuto chvíli je zprocesováno asi 2 tisíc žádostí, zhruba za nějakých 13 miliard. Nicméně ten program končí na konci tohoto roku. O tom, že bude potřebovat dál, si myslím, že tady asi nikdo nepochybuje. Věřím, že se v následujících měsících podaří Evropskou komisi přesvědčit a dojde k dalšímu prodloužení. Dočasný rámec Evropské komise neomezuje možnost poskytnutí ručení na specifický typ úvěru, tedy měli bychom toho plně využít k podpoře našich podnikatelů.
Dovolím si vás požádat o podporu. A je to víceméně systémová záležitost. Děkuji za podporu.
Nyní pan poslanec Marian Jurečka, připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová.